Nejste schopni poskytovat úplné informace o tom, co se tam vlastně dojednalo a jaké to bude mít dopady. Bezemisní budovy jste odsouhlasili od roku 2027, respektive 2030, podle toho, jestli to jsou budovy veřejné, nebo rodinné. Byl bych rád, abyste nám toto potvrdil či vyvrátil, ale současně abyste nám vysvětlil to, co se jaksi nezmiňuje. Do roku 2050, což nevypadá špatně, musí být bezemisní i všechny starší budovy - podle toho, co jste domluvili v rámci energetických ministrů na Evropské unii v rámci našeho předsednictví.
Takže já se ptám, kdy se k tomu již ministr financí Stanjura postaví čelem. Je zcela nepřijatelné, aby vytvářel marketingové baťovské schodky, které zcela neodpovídají reálné skutečnosti. Tak ono už se vidí. Už se vidí, že ty peníze tam prostě nejsou a že budou potřeba, potvrdil ministr práce. Opakuji, že se ministr financí opticky snaží snížit deficit nepřijatelným způsobem, například, a opět budu citovat nezávislou Národní rozpočtovou radu, "přesunem nerovnováhy do bilance státních účelových fondů ve výši 30 miliard". A pan ministr, nebo páni ministři, oba dva, říkají: To bude ta půjčka a ještě uvidíme, ještě neznáme parametry. Jaké tam budou úroky? Netajte to, jsou to veřejné peníze. A tady zase budu citovat, co na to říká nezávislá Národní rozpočtová rada: "Rozsah dotace ze státního rozpočtu do Státního fondu dopravní infrastruktury neumožňuje pokrýt všechny jeho plánované výdaje. To je to hospodaření, na které nemá pan ministr financí nervy. Doteď nevysvětlil ani jednou - a ptám se na to od začátku projednávání státního rozpočtu na rok 2023 nejen já, ptá se i můj kolega, stínový ministr životního prostředí Richard Brabec - jak je možné, že na příjmové straně ve Státním fondu životního prostředí je o 50 miliard navíc. Nemáme k tomu národní legislativu, nemáme k tomu notifikaci Evropskou komisí, nemáme k tomu notifikaci Evropskou investiční bankou. Tak vám řeknu, milé kolegyně, milí kolegové, na to bych fakt, být na místě ministra financí, nervy neměla. Tyto peníze budou chybět, samozřejmě v tehdejších cenách, ty ceny dneska budou jiné. Takže se navýší úhrada z veřejného zdravotního pojištění, nebo to zaplatí občané? Ochranné limity se vztahují jen na léky na předpis. Volně prodejné léky na bolest, teplotu, kašel, průjem, ale třeba i antikoncepce, tedy ty, které lidé kupují nejčastěji, do limitu vůbec nevstupují, takže rozpočet na léky se jednoznačně citelně domácnostem zvýší. Za druhé, samotné ochranné limity - tam je nutné si uvědomit, že drtivá většina pojištěnců na ně vůbec nedosáhne. Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním pojištěním, 13. ledna 2023 řekl, cituji: "Já vůbec nechápu, jak vláda může mluvit o tom, že bude zvyšovat DPH na léky, když evropský trend je přesně opačný." DPH na ubytovací služby. Citace ze stanoviska Asociace hotelů a restaurací z 11. ledna 2023: "Současná vládní koalice před parlamentními volbami deklarovala voličům, že nebude zvyšovat daně, a tento slib byl opakovaně veřejně zopakován. Jakékoliv zvýšení DPH se logicky už ze své povahy přímo promítne do cen konečných spotřebitelů. Pro zákazníky by to znamenalo v době vysoké inflace další zdražení konečných cen.
To usnesení bohužel nebylo naplněno, nevím proč. Proto se pokouším znovu tuto problematiku dostat na pořad jednání této schůze, a abychom dostali informace, jak bude ta situace napravena, jak zajistíme, aby organizace, které se starají o občany, o potřebné občany, byly financovány a měly jistotu, mohly platit svým zaměstnancům. Pokud je budeme ignorovat, tak je necháme na dlažbě. Opravdu je potřeba to řešit. Budou existenční problémy, protože dětské skupiny nedostanou včas dotaci, nebudou schopné se ufinancovat a zaniknou. Co se stane potom s trhem práce? Prosím, pojďme napravit tuto situaci.
Děkuji i za dodržení času.
Děkuji. Pro srovnání, Kraj Vysočina dostává 11 434 korun na obyvatele, kraj Jihočeský 10 604 korun na obyvatele a rok, tedy o desítky procent více než kraj Zlínský.

Aktuální nastavení rozpočtového určení daní brzdí rozvoj těchto regionů a je nezbytné současné rozdělení financí přehodnotit, a to buď změnou koeficientů, či samotného RUD.

Děkuji. Prosím, máte slovo.
Nicméně chtěl bych poděkovat vaším prostřednictvím paní profesorce Adámkové, paní poslankyni Adámkové.
Děkuji za pozornost.
Jako druhý bod bez uvedení času, šlo by to takto? Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Nyní, když se všichni podíváme na program této schůze, tak si pojďme říct, co obsahem této schůze je - vůbec nic, co by těm občanům pomohlo. Já bych chtěla jenom říci, že jsem poslankyně za Liberecký kraj, kterou si zvolili občané, tudíž nejsem žádnou otrokyní pana Babiše. A myslím si, že žena by se takhle vyjadřovat neměla. A teď už k tomu mému bodu. Já bych se ráda vrátila k tématu, které jsme probírali minulý rok. Vím, že tady stejně poslanci koalice neseděli, neposlouchali, tak jako pan ministr. Ministr se nám tu vychválil, bohužel bez možnosti rozpravy.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 50. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Paní poslankyně, páni poslanci, nyní bych vás chtěla informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. Za druhé navrhujeme následující postup jednání v tomto týdnu. To je z mé strany vše. Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozeslán elektronickou poštou. Nyní jsou přihlášeni k pořadu schůze, k změnám pořadu schůze, někteří poslanci a poslankyně. Nejdříve tady mám přihlášku s přednostním právem pana předsedy Bendy, ale nevidím, že by byl přítomen, takže jeho přihlášku přesouvám na konec. Pokud chcete cokoliv řešit, přesuňte své rozhovory do předsálí, ať můžeme vyslechnout návrhy na změnu pořadu schůze a víme, o čem pak budeme následně rozhodovat v hlasování. Prosím, paní předsedkyně, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ministrem práce a sociálních věcí potvrzené chybějící peníze na důchody. A teď mi dovolte, abych tento bod odůvodnila. Děkuji, paní předsedkyně.
Co se bude dělat s těmi, kteří na to nebudou mít? Jak k tomu stát přistoupí, aby se to zprůměrovalo? Tak to je jedna věc. A pane ministře průmyslu a současně i pane ministře životního prostředí, s jakým mandátem jste odjížděli do Evropské unie na předsednictví v rámci našeho automobilového průmyslu, ale myslím tím v tuto chvíli i v rámci nebo z pohledu těch, kteří užívají automobily? Vy jste neměli ani tu odvahu jít do té menší skupiny zemí, která se proti tomu alespoň formálně vyslovila. Ale co je důležité, kde jsou dopady na automobilový trh, automobilový průmysl? Co to bude znamenat... s našimi dodavateli, subdodavateli? Co se s tím stane? Klesne ten počet? Vzroste? Budou se přealokovávat výroby do jiných zemí či ne? A jak se to dotkne spotřebitelů, uživatelů, majitelů aut? Kolik to bude? Proč nevysvětlujete to, jakým způsobem bude dopadat ta šílená emisní norma Euro 7, kterou předložila Evropská komise v době vašeho předsednictví? Proč se to neřeší? Proč se nediskutuje o tom, že se rozšířily emisní povolenky i na domácnosti, zejména tedy na ty, které vytápí emisními palivy? Myslíme tím ten nebo ti, kteří budou využívat emisní paliva. Je to tak? Není to tak? Proč neřekneme to, že se od roku 2024 - ano, to je za rok - bude, a teď dobře poslouchejme, snižovat počet emisních povolenek na trhu. Když jste odjížděli na předsednictví Evropské unie, tak jste říkali, pane ministře průmyslu, že uděláte vše pro to, aby se zvýšil jejich počet, což by znamenalo, že klesne jejich cena, což by znamenalo, že to bude mít pozitivní dopad na náš průmysl a na ceny energií. Proč se tohle nekomunikuje? Máte na to kompetence, máte na to lidi, máte na to prostor. My rovněž uděláme tyto odhady a můžeme tady o tom férově diskutovat. Ale to nejhorší, co můžete udělat, že strčíte hlavu do písku a budete tvrdit, jak jste skvěle fungovali v rámci předsednictví Evropské unie, aniž byste sdělili našim lidem, našim firmám a našim domácnostem, co jste tam vlastně dojednali.
Nyní následují přihlášení, kteří už nedisponují přednostním právem. Prosím tedy pana poslance Nováka, aby vystoupil, a následuje pan poslanec Robert Stržínek.
Bohužel, nic se nestalo, dodnes se nic nestalo. Jedná se o peníze, které jsou pevně vyčleněné ve státním rozpočtu, tudíž nikam jinam ani jít nemohou. Já osvěžím paměť. Ta systemizace skutečně rozbila celé ministerstvo jako takové.
Dobrý den, děkuji za slovo. Vysvětlím, o co jde. Je to rekordní částka. Připomenu, že tady ten účetní trik kritizoval ve veřejných vystoupeních předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl, opět budu citovat pro záznam: "Kdyby skutečné výdaje na dopravní infrastrukturu byly tak, jak si myslíme, správně součástí státního rozpočtu, tak by ten schodek byl o 30 miliard vyšší," má jasno předseda Národní rozpočtové rady. A abych já to dokladoval na konkrétních číslech, u kterých mám problém a která prostě nejsou vyřešena, a jsem přesvědčen, že je tady musíme prodiskutovat, tak jsou to konkrétní ukazatele státního rozpočtu a na něj navazujícího rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Proč o tom navrhuji mluvit? Proto, paní předsedající, prosím a navrhuji zařazení tohoto nového bodu s názvem Nejistý rozpočet Ministerstva dopravy a ohrožení výstavby, a prosím, abychom ten bod zařadili zítra ve středu jako první bod v 9 hodin ráno.
Nyní vystoupí paní poslankyně Dražilová, připraví se pan poslanec Tureček. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Jako poslední je přihlášena zatím paní poslankyně Pastuchová.
Prostě není, je to tak. Současná situace má silně negativní dopady na sociální situaci českých domácností a českých firem. A já se ptám vlády, kde jsou ty prachy? To znamená, jestli dnes platíme necelých 50 miliard úroků, tak to v dalších letech může být třeba 100 miliard, 100 miliard úroků ročně! Takže v přímém přenosu už teď můžeme sledovat deindustrializaci České republiky. Firmy se dostávají do obrovských problémů, jsou prodávány - je jich na trhu mnoho, těch firem, které se dneska nabízejí k prodeji, protože už nemají žádné zisky. Vláda argumentuje nějakým průzkumem, který říká, že se zase tak moc nepropouští v těch firmách. Za druhé, ty firmy netvoří žádné zisky. Když netvoří zisky, nemohou jednak investovat do inovací, do dalších věcí týkajících se zaměstnanců, ale hlavně také nebudou odvádět daň z příjmů právnických osob, protože nebudou mít zisky. A já k tomu řeknu ještě jednu věc. Paní předsedkyně, máte to napsáno? Já bych to zařadil na dnešek jako...
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně.
To se týká také formování daňových systémů. To vše za situace, kdy máme nejvyšší odvody za zaměstnance a v současné době také jednu z nejvyšších inflací v EU, by bylo pro mnohé podnikatele likvidační. Neměli bychom být ostrůvkem v EU s nejvyšší daňovou zátěží podnikatelů, ale naopak se snažit zůstat konkurenceschopní na evropském trhu." Konec citace. DPH na knihy, Svaz českých knihkupců a nakladatelů, prohlášení z 11. ledna 2023: "Svaz českých knihkupců a nakladatelů je zneklidněn záměrem navýšit nejnižší sazbu DPH a tím zvýšit DPH i na knihy. Česká republika by se tím vydala opačným směrem, než jakým se ubírá Evropa. Evropská unie nedávno umožnila všem členským zemím zavést až nulovou sazbu DPH na knihy a v posledních letech DPH na knihy v Evropě dlouhodobě klesá. Naposledy snížilo sazbu Bulharsko. Následné snížení dostupnosti knih by se promítlo do nižší čtenářské gramotnosti u dětí, do horší dostupnosti naučných a odborných knih a do nižší nabídky knižních titulů obecně. Celkově by nás tento krok degradoval na zemi, která si neváží vzdělanosti a kultury. Věříme však, že se jednalo jen o nešťastnou úvahu a vláda od svého záměru pod tíhou argumentů ustoupí. Jsme připraveni být jí v této diskusi korektním partnerem a odborným garantem." ODS chce zjednodušit daně tím, že je prostě zvýší. Jsem si jista, pane ministře Stanjuro, nepřítomný ministře Stanjuro, že o takové zjednodušení vám nikdo nestojí. Jo, a tu pětistovku si vlastně připlatíte i za vodu. Ale nebojte se, všechno je v pořádku, zbavili jsme vás obrovského břímě v podobě třetí sazby DPH." Děláte si legraci? Děláte si legraci z lidí? To znamená lživý předvolební slib, že budete konsolidovat bez zvyšování daní, v přímém přenosu. Příkladem klasickým jsou potraviny. My jsme zavedli EET, abychom daně vybrali od všech, poctivě, nejenom od těch poctivých, kterých je určitě většina, a tím jsme je mohli snižovat. Zavedli jsme EET, snížili jsme daně a většina lidí tomu rozuměla. Když pojedete na západ od našich hranic, uvidíte, že dostat účtenku je úplně normální. A ta vyšší DPH, znova vám to tady zopakuji, kterou navrhujete, je ve skutečnosti daň za devadesátkovou logiku ODS. Já jsem od počátku upozorňovala, že jde o výpadek zhruba 40 miliard korun, který si logicky nemůžete dovolit. Nejste schopni vyčerpat peníze z EU, 54 miliard jste mohli mít v rozpočtu, ale místo toho zřizujete trafiky pro nová ministerstva a trafiky pro různé své spřátelené známé. Včera přišel Eurostat s novými čísly. Česko jako jediná země Evropské unie prohlubuje své zadlužení. Neskutečné. Neskutečné, co se vám podařilo. Toto je výsledek vaší práce.
Než postoupíme dál, přečtu jednu omluvu: dnes po celý jednací den z pracovních důvodů se omlouvá pan ministr Jozef Síkela. A já vás poprosím, kolegyně a kolegové, kolegyně i kolegové, i z vládních lavic o ztišení. A prosím, paní předsedkyně, máte slovo.
Odsuzuji jakékoliv vyhrožování paní profesorce Nerudové. Odsuzuji jakékoliv vyhrožování paní Monice Babišové. Odsuzuji jakékoliv výzvy k jakémukoliv násilí, k jakýmkoliv útokům a nerespektování nás všech vzájemně. To by mělo zaznít z vašich úst, paní ministryně. Až se uklidníte, tak si pusťte stenozáznam svého vystoupení. Myslím si, že ve svém životě jsem nic trapnějšího neslyšela. Dovolte mi, protože tohle asi budeme muset rozdýchat, všichni mí kolegové, takže já si beru pauzu na jednání poslaneckého klubu hnutí ANO do 19 hodin.
Já tedy přeruším jednání Poslanecké sněmovny do zítřejšího rána 9 hodin.
Já bych to chtěl navrhnout jako bod číslo 2 dneska, protože situace je skutečně vážná. Samozřejmě k těmto číslům se Česká republika kvůli Fialově vládě přibližuje, k tomu poměru vůči HDP, ale to jsou teda děsivá čísla. Evropská unie si plně zasluhuje přejmenování na dluhovou unii a není to vůbec nic jiného než dluhová unie. Evropská unie nefunguje, ekonomicky to nefunguje, a už se jenom zadlužuje a zadlužuje, zadlužuje. Současná vláda se ovšem k ozdravování veřejných financí příliš nemá." Skutečně je potřeba vyvíjet a my jako SPD budeme vyvíjet veškerý politický tlak politickými metodami, aby vaše vláda co nejdříve skončila. Takže to jsou moje dva návrhy mimořádných bodů za SPD, a jak říkám, navrhuji to hned na začátek dnešní schůze Poslanecké sněmovny.
Prosím, máte slovo.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Paní poslankyně Mračková Vildumetzová navrhuje nový bod Vládní PR v době prezidentských voleb za peníze daňových poplatníků. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je proti? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo je proti? Dávám hlasovat o této variantě. Kdo je proti?
Stejně tak máme tento týden jednání se zástupci klinických psychologů a dalších oborů a tady si myslím, že je to téma, které budeme muset velmi intenzivně diskutovat.
Děkuji, pane ministře. Nyní je přihlášen pan poslanec Radek Vondráček a připraví se pan poslanec Nacher.
A strávili jsme tu dva dny minulý týden kvůli tomu, kde vaší jedinou starostí bylo vytlačit nás z denního světla, aby nedej bože nebyla ohrožena kandidatura vládního kandidáta na prezidentský úřad. My se tady totiž o různých snahách omezit svobodu slova, svobodu projevu a práva na informace dozvídáme průběžně zhruba rok. Rok přichází průběžně vláda s různými nápady a vždycky je potom nějakým způsobem zamlží nebo relativizuje, protože narazí na poměrně ostrou reakci veřejnosti a nás, opozice.